Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu. Mám čtyři přihlášky, z toho dvě s přednostním právem. Pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, děkuji za slovo. Vedli jsme rozpravu v prvním i ve druhém čtení tohoto návrhu zákona. Tak já budu jen velmi stručný a vystupuji pouze proto, abych složil Senátu hold za jeho racionální úvahu. Tam si přečtete, že se zřídí agentura, která ten sport bude podporovat. Bude to asi dvakrát personálně náročnější než dosud a teď už to bude konečně dobře. Předtím to bylo špatně, ale teď už to bude konečně líp, protože to budeme dělat my. Jak a proč to bude dobře, to se tam nedočtete. Dočtete se, že je to tak dobře, protože to budeme my. A tohle si myslím, že je asi to nejnebezpečnější jádro pudla. A když to zobecním, tak v tom detailu podpory sportu je to vlastně přenos babišismu do tohoto odvětví. To byl takový ten normální lobbismus, který se bohužel odehrává ve všech demokraciích. To prostě tak je, protože demokracie není dokonalá. A pak najednou přichází spasitel a říká: Skončeme s tím. Tam si jenom přečteme, že zřídíme nový, úplně zbytečný úřad, a protože ho budeme dělat my, tak se to bude dělat dobře, protože nikdo jiný než my, to dobře dělat neumí. A my si také upravíme ta pravidla, a protože si ta pravidla upravíme, tak už to nebude korupce, už nikdo nebude honit žádné Pelty po trestních stíháních. My budeme krást naprosto legálně, protože jsme si na to zřídili agenturu a uděláme si na to vlastní pravidla. Tohle je smysl tohoto zákona. Ale prostě takhle to je. Ten systém tam vede. Takže znovu prosím, pojďme se bavit o podpoře sportu, pojďme odmítnout návrh na monopolní uchvácení šesti miliard z veřejných rozpočtů, které si úzká zájmová skupina bude rozdělovat podle svých politických a lobbistických zájmů. Bylo to naprosto netransparentní. Hovoříme tady o šesti miliardách, které chce někdo vyrvat z těla veřejných rozpočtů a chce si je rozdělovat podle svých vlastních lobbistických a úzce politických zájmů. Já vás velmi prosím, abychom tento návrh zamítli a šli férově diskutovat o transparentním financování podpory sportu.
Vyvolal dvě faktické poznámky.
V roli užitečných idiotů jsme úplně všichni. A to celých třicet let, protože celých třicet let si tady ty paskvily skládáme všichni. To, že máme na něco papír, to, že máme na něco zákon, nás neopravňuje, nebo neumožní to, aby se nekradlo. Zárukou je vždycky jenom poctivý člověk, který na tom daném místě bude sedět.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Ještě než vám, pane poslanče, udělím slovo, požádám sněmovnu o klid!
Děkuji. Všechny argumenty, které tady zazněly nebo zazní i dnes, jsou pro mě a pro všechny předkladatele velmi důležité. Kolegyně a kolegové ze Senátu mě upozorňovali na mnohá úskalí, která by mohla vyvstat s ohledem na uvažovaný vznik Národní sportovní agentury. Bylo velmi přínosné, že jsme dostali k našemu prvnímu návrhu tolik postřehů z vlády, od legislativní rady, od resortů financí, školství či vnitra. Zapracovali jsme mnohé připomínky, ale protože jsme se snažili udržet hlavní pointu, tak jsme v této fázi vybrali jen ty nejdůležitější. Naším cílem byla technická novela zákona, to znamená částečná úprava zákona 115 o podpoře sportu, skrze kterou docílíme především toho, že uděláme ten potřebný první krok, který si český sport zaslouží, a to je vznik nezávislé entity, kterou má být Národní sportovní agentura. Pan senátor Vystrčil zmínil, že tento návrh je doslova atentátem na český sport. Já jsem ale přesvědčen, že ty atentáty český sport už právě zažil a nebylo jich v posledních letech málo. Korupční kauzy, dřívější krach hlavního donátora sportu v podobě Sazky, zásadní ústup od úspěchů a slávy, které český sport dřívější systematickou prací s mládeží a talenty, s trenéry a s reprezentací zažil. Tento náš krok je snahou o pomoc a záchranu zbytku živého a fungujícího systému, jeho snahou je resuscitovat to, co tady ještě zbylo. Když si vzpomenu na kolegu z ODS, skokana na lyžích Kubu Jandu, jeho úspěchy, tak generace jeho následovníků už nemá pomalu kde trénovat. No a co týmové sporty? Vždyť jsme v porevoluční historii nebyli schopni postavit ani národní fotbalový stadion pro fotbal, kde bychom mohli přivítat třicet a více tisíc fanoušků. Okolní země, Polsko, Slovensko, je to zajímavé, ale ty prostředky našly. Ten se potýká s nedostatkem tréninkových zimních stadionů, o těch velkých ani nemluvě. V jakých podmínkách se tam dnes trénuje, hokej hraje a mládež vychovává, to je jedním slovem ostuda. To je ten reálný obraz skutečnosti, ve které český sport je a jeho sportovní infrastruktura. Velká část kritiky, která šla směrem k novele zákona o podpoře sportu, a to jak tady ve Sněmovně, tak v Senátu, se bohužel týkala marginálních věcí, na kterých budoucnost českého sportu opravdu nezávisí.
A myslím to úplně vážně. Děkuji, pokračujte.
Milé kolegyně a kolegové, já sám osobně jsem účastníkem tohoto sportovního prostředí, na které jsme bývali pyšní, a jsem velice vděčný za to, že jsem mohl vyrůstat v období, kdy se podpoře sportu věnovalo mnoho. Věnoval jsem se trenérům mládeže, kteří vedli děti ve věku už od základních škol.
Už nás sice jeden zákon, a to EET, předběhl, ale my jsme projednávali celkem 165 pozměňovacích návrhů. To, že se to řešilo nějakým komplexním způsobem, ale bylo o tom, že se skutečně všem naslouchalo. To znamená těch, kteří k tomu něco řekli. Já třeba uvedu jako příklad kolegu, který byl přede mnou, kolega Bartoň prostřednictvím předsedajícího, byl člověk, který skutečně do toho vnesl řadu dobrých podnětů. Ten důvod je prostý a jednoduchý: protože s tím se toto ministerstvo nevypořádalo od roku 1995, kdy poprvé mělo řešit základní věci, které v tom sportu jsou. A já teď řeknu, co je v tomhle strašně důležité, a prosím, teď mě trošku vnímejte. Dlužno poznamenat, že ještě loni bylo v tomto rejstříku zaneseno více než 10 milionů sportovců. Prosím vás, řekněte mi, jak může být v nějakém rejstříku zaneseno 10 milionů sportovců. Když jsme se teď dali do toho vlastně v minulých letech, aby ten rejstřík se projevil normálně, tak jsme nedošli ani k číslu 2 miliony. To znamená, že v tuto chvíli už zde je veliká disproporce, co se týká určité spravedlnosti při rozdělování finančních prostředků. Ano, ale bylo jich tam víc. Bylo jich tam víc , než kolik vlastně v té věkové kategorii existuje! Protože samozřejmě nejvíc - budu se mírnit, děkuji. A samozřejmě že ty dotační tituly byly směrovány tím způsobem, že kdo měl víc dětí, tak také dostal víc finančních prostředků. Já jsem moc rád, že jsme se dopracovali k dotačními titulu číslo osm, který je Můj klub. A já si teď dovolím říci, že nikdo tady za sportovní prostředí neřekl ten problém z minulosti, aby se za něj omluvil, a já teď za sportovní prostředí klidně řeknu nahlas: Ano, sportovní prostředí dostávalo velké finanční prostředky ze Sazky. Od té doby je snaha nějakým způsobem toto zapojit do státního rozpočtu. Já bych byl opravdu rád, abychom tady odešli od všech vedlejších úvah, které zde jsou, a abychom si řekli, že i ti, kteří proti tomu mluví, tak říkají: my bychom pro to hlasovali, kdyby existovalo ministerstvo sportu. Snahou předkladatelů bylo, aby se ta agentura co nejvíc připodobnila rozhodování na úrovni ministerstev. A já bych prosil, abyste se zamysleli nad tím, jestli jeho osobní schopnosti jsou menší, než jsou schopnosti a vzdělání manažerů v NHL. A prosím, abyste se skutečně dobře zamysleli nad přesným textem, který tam je, a abyste si uvědomili i zodpovědnost této agentury. Tato agentura zodpovídá vládě. Zkuste si to přečíst, zkuste si to porovnat. A já si troufnu říct, že mám v téhle věci pravdu. Takovou tu reálnou. Proto bych byl rád, abychom se tady skutečně oprostili od emocí a uvědomili si, o čem budeme rozhodovat. A jestli si někdo v tuto chvíli myslí, že o tom rozhoduje nějaký tým lidí, o těch dotacích - nerozhoduje. Rozhodují o tom úředníci a rozhoduje o tom ministr školství. Já si troufnu říct, že nikdo jiný o tom nerozhoduje. Tak bych prosil, abychom všechny ty věci, které tady zazněly, si trošku porovnali a řekli si: je ta situace, která je v tuto chvíli, odpovídající tomu, co si přejeme? Od vás tady zaznělo, kolektivně, ať jste byli na kterékoliv straně, že ne, že s tím spokojeni nejste. A já se ptám, jestli když tato agentura vznikne, jestli to bude lepší. Samozřejmě že vždycky záleží na lidech.
Rezonuje veřejným prostorem a má naprostou prioritu, protože se dotýká těch, kteří se bez pomoci státu neobejdou, a věřte, že naše vláda to určitě ví. Já však věřím, že naším společným cílem je jasně identifikovat a pojmenovat problém, oprostit se od politicky motivované emocionální rétoriky a nalézt naprosto konkrétní řešení, které se po shodě, doufám, podařilo najít nyní, a budeme ho hledat i do budoucna. Obdobně příznivě se vyvíjejí příjmy krajských samospráv. Já to tady znova opakuji. Teď je to samozřejmě ještě o něco více. A proč bychom neměli prioritně využít evropské peníze? My budeme čerpat české národní? Takže já si myslím, že evropské peníze vždycky musí mít přednost. A vy už teď předjímáte, že to nevyčerpáte? Řekněme si to s odstupem. Ale já bych chtěla ještě promluvit spíš o jiné věci. Jakým způsobem pomáháte té věci, pane předsedo Výborný? Kromě toho, že dehonestujete ministryně vlády, obviňujete je z podvodu a útočíte na státní rozpočet, abyste sbíral laciné politické body? My přistupujeme ke všem stejně, ať je to za hnutí ANO, za sociální demokracii nebo za KDU-ČSL. A vy byste měli pomoct! Jsou to mnohdy velmi tristní příběhy. A na tu čekám a s tou byste měli pomoct místo toho, že útočíte na vládu a urážíte tady ministryně, které na rozdíl od vás hledají řešení. V minulých vystoupeních jsem opakovaně upozorňovala na to, že řešení financování nelze hledat pouze v navyšování objemu prostředků, které jsou na sociální práci a sociální služby distribuovány, ale v tom, jakým způsobem jsou rozdělovány. A to je to, co mě bude zajímat a bude to zajímat naši vládu. Není také pochyb o tom, že financování sociálních služeb musí být založeno především na takových mechanismech, aby účastníci systému, to znamená klient a poskytovatel služeb, se měli důvod chovat efektivně, účelně a hospodárně. Klient má mít neoddiskutovatelné právo rozhodnout, jakým způsobem své peníze i prostředky, kterými mu stát přispívá na pokrytí zvýšených životních nákladů souvisejících s jeho hendikepem, zrealizuje, které služby si nakoupí. Pojďme diskutovat, jestli nebyl spravedlivější. Začali jsme s tímto systémem dotačním, který nás přivedl tam, kde teď jsme, k tomu, že tady každé jaro hrajeme kolorit tlaku na státní rozpočet, aniž bychom hledali podstatu problému. Takže jestli chcete být konstruktivní opozice, pomozte v tom hledání problému.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
ČNB vynakládá finanční prostředky s odbornou péčí a s důrazem na hospodárnost. Prioritně uplatňujeme tento přístup v našem vnitřním hospodaření či provozním hospodaření. Nadále neuhrazená část ztrát z minulých let ve výši 187 miliard zůstane v rozvaze banky až do jejího úplného splacení. Stejným způsobem jsme postupovali i v minulých obdobích. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane guvernére.
Dobrý den.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Takže nevím, jestli toto z mého pohledu vedlo skutečně k naplnění cíle snížení daňové zátěže obyvatelstva.
Pan poslanec Skopeček se hlásí do všeobecné rozpravy.
Já jsem velmi bedlivě poslouchal, nicméně protože tady jde o nějaké konstatování minulosti a popis předchozího období, tak jsem k tomu ani neměl příliš co vystupovat. Takže vracejme se do normální měnové politiky z těch velmi nízkých úrokových sazeb, to je určitě správná cesta. A je to lepší cesta, i co se týče nějakého zchlazování hypotečního trhu, než nějaké nápady na silnější míru regulací, co se týče poskytování hypoték.
Pan zpravodaj se hlásil do diskuse.
Já jsem chtěl kolegu Brázdila ujistit, že tomu byla věnována dost velká pozornost v rámci rozpočtového výboru. A tady se už říkaly jenom výsledky.
Nikoho nevidím, že by se hlásil, všeobecnou rozpravu končím.
Děkuji vám, pane předsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, vážená Sněmovno, děkuji vám za dotazy. Budu stručný. My prostě máme za úkol, a je to naše povinnost ze zákona, dbát o finanční stabilitu v této zemi.
Takže následně došlo k tomu, že nebyla dvě centra financování, Český olympijský výbor a MŠMT, ale jedno, a to bylo ministerstvo. Považuji strašně za nefér, jak pan poslanec Stanjura mluví, jak to vytrhl z kontextu. A teď nebudu mluvit o tom náměstkovi za ODS, který rozděloval peníze v hotelu InterContinental. Jenom dopoledne. Odpoledne už to nezvládal, protože byl nalitý. Takže prosím vás, my jsme mohli dělat ministerstvo a sportovci vždycky chtěli svoji agenturu. A Milan Hnilička je sportovec. Je to poctivý kluk! A určitě nekrade a nebude krást. A nemá tam žádné zájmy. Jediný jeho zájem je, aby do sportu šly peníze transparentně a přímo. Takže já nevím, co je tady za problém. Pokud je nějaká obava to kontrolovat, já myslím, že můžu tady slíbit, pokud budu ještě ve funkci, že ukážeme všechno. Všechno ukážeme. Takže to je ten příběh toho sportu. A to, že nám tady chybí plno zázemí pro hlavně mladé sportovce, je úplně jasné. A 7 miliard - pan poslanec porovnává věci neporovnatelné. To je 60 miliard celkově. Takže to jsou neporovnatelné věci. Tam se nedá dýchat.
Faktickými poznámkami budou reagovat páni poslanci Válek a Bělobrádek.
Děkuji, pane předsedající. Ale to je můj pocit a já uznávám, že jsem v tomto směru deformovaný. Věcí, kdy se národ sjednotí, je celá řada. Nicméně abych to odlehčil a abych nebyl negativista, tak já pevně věřím, že ta agentura, a pevně v to doufám, vyřeší financování velké ceny města Brna, která je určitě místo, kde se národ na motoristické soutěži sjednocuje, a je to jeden z velkých podniků.
Děkuji.
To bylo výborné. Tento návrh tedy nepodpoříme, stejně jako jsme ho nepodpořili ve třetím čtení. Dlouze už jsem se tady k tomu vyjadřoval v minulosti. Asi bych jako jednu z věcí, jednu z pozitivních věcí, vyzdvihl jednání pana předkladatele Hniličky, který, ač koaliční poslanec, přišel za opozičními politiky a od začátku jednal o tomto návrhu, od začátku do konce. To, že jsme se na konci neshodli, to je věc jiná. Všichni chceme určitě podporovat sport, jenom nejsme jednotní v tom, co ten sport je. Když vezmu zákon o podpoře sportu, tak jak to vnímám, tam je napsáno - peníze, prostředky na podporu sportu jdou prioritně do sportování dětí, mládeže a také národní reprezentace. A jen namátkou uvedu, je to tři čtvrtě milionů dětí, které v současné době pravidelně vykonávají sport. Mohl by to být milion. Mezitím jsem tady slyšel plány o rychlobruslařské hale, národním sportovním stadionu pro 30 tisíc lidí. Ano, to je něco, co bychom mohli dát do té kategorie národní reprezentace. Pokud budeme investovat právě do národních reprezentací, zase budeme sedět u televizí a sledovat, jak sportuje někdo jiný. Z mého pohledu se nejedná o sport, je to sportovní zábava. Toť asi vše.
Děkuji, pane poslanče. Je zde přihláška - s faktickou poznámkou pan poslanec Bělobrádek, ale protože tu není, tak asi to neplatí. On se vzdal a pak se znovu přihlásil.
Vážený pane předsedající, vládo, milí kolegové, já bych rád, abychom teď neodbíhali od tématu, které zde je. Není to ani vědecká agentura, ani srovnání s vědeckou agenturou a není to ani o sportu jako o celku. Na ni by potom měla navázat teprve ta záležitost toho sportu jako řešení.
Prosím, vaše dvě minuty.
Několik věcí. Vy říkáte: pojďte s námi spolupracovat. My spolupracujeme, naši náměstci jsou dost často náměstky pro sociální oblast. My na tom máme zájem. Vím, jak je to náročná práce. Vy tady mluvíte o něčem, o čem prakticky nemáte ani ponětí.
Připraví se na faktickou pan poslanec Bělobrádek.
Já to říkám jenom z toho důvodu, že nemám jediný důvod se zastávat některých politických kolegů, ale není úplně férové se ptát politických oponentů, čím pomáháte.
Nyní tedy pan poslanec Bartošek má faktickou poznámku. Já jsem vás omylem vynechal, takže teď vy a poté teprve pan poslanec Bělobrádek.
Krátce navážu na svého předřečníka pana poslance Bauera. Bohužel tento požadavek nebyl akceptován, což byla jedna z věcí, které například navrhovali lidovci. Je to velmi jednoduché, a vracím to k té diskusi, která zde byla před pár týdny, nebo dny, to je celkem jedno. Dofinancujete ty služby, anebo ne? Anebo chybějící peníze - řeknete: milé kraje, sáhněte si do svých rozpočtů a dofinancujte si to, jestli nechcete, aby se lidi propouštěli. To, co mi připadá nejsmutnější, je, že skutečně v tento moment já vnímám sociální demokracii jako nejslabší článek celého toho řetězce, která zrazuje svůj program a zrazuje ty nejpotřebnější.